Děkuju panu poslanci a otvírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nevidím žádnou přihlášku. Končím tedy obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu, do které taktéž nevidím žádnou přihlášku. Končím tedy podrobnou rozpravu. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu poslanci i panu ministrovi. Předložený návrh i tady uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Vážené kolegyně, vážení kolegové. Z důvodu rozpuštění Sněmovny k jeho dalšímu projednání již nedošlo. S tímto návrhem souhlasím.
Děkuji panu ministrovi. Otvírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Votavy. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Zaregistroval jsem, že pan ministr s ním vyslovil souhlas, což mě tedy velice těší. Jednalo se samozřejmě o takové dokumenty, které nemají pro budoucí generace nějakou vypovídající hodnotu. Takže bych chtěl zdůraznit, že podstatné dokumenty, které mají vypovídající hodnotu pro budoucnost, pro budoucí generace, jistě v té příloze číslo 1 zachovány budou.
Děkuji panu poslanci. Kdo další se hlásí do obecné rozpravy, prosím? Zahajuji podrobnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku ani nikoho nevidím, že by se hlásil. Takže končím podrobnou rozpravu. Dostáváme se k bodu
Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 5. února, a to do dnešního dne. Není. To bychom měli odhlasovat. Padl tam jiný návrh? Myslím, že nepadl, podle záznamu, čili budeme rozhodovat jenom o tom. Pokud jde o rozpravu, to je rozprava podrobná a ta nebyla ani zahájena. Čili před zahájením podrobné rozpravy podle zákona o jednacím řádu budeme hlasovat o návrhu, který se hlasuje po obecné rozpravě, a to je návrh na vrácení výboru k novému projednání. To jednací řád umožňuje. Pokud nebude návrh přijat, budeme pokračovat v rozpravě podrobné, kde může samozřejmě padnout řada dalších návrhů. My si vyjasníme jenom stenoprotokol. Tak vás všechny odhlásím, požádám o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Tu právě zahajuji a mám dva přihlášené poslance do podrobné rozpravy. První přihlášenou v podrobné rozpravě je paní poslankyně Soňa Marková, připraví se pan kolega Václav Klučka. Prosím paní poslankyni Soňu Markovou.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se přihlásila ke svým pozměňovacím návrhům k tomuto tisku a zároveň abych odůvodnila, proč tyto pozměňovací návrhy předkládám. Ještě krátce k tomu, co tady proběhlo předtím, než byl tento bod přerušený. Ministerstvo zdravotnictví, tak jak svůj návrh připravilo, ale toto omezení připouštělo jen jako možnost ve velmi omezené míře a ex post.
Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám všechny kolegy o klid.
Komunistická strana Čech a Moravy se dlouhodobě plně staví za zájmy pacientů, a proto opakovaně - poprvé již v roce 2008 - předkládá zákony a pozměňovací návrhy k zákonu o veřejném zdravotním pojištění na úplné zrušení tzv. regulačních poplatků a zároveň podporujeme všechny návrhy, které by vedly ke zmírnění jejich negativních dopadů. Tedy bez možnosti dostatečného projednání a posouzení v řádném legislativním procesu. V Senátu tento návrh nebyl vůbec projednáván. Jako důležitou podmínku legitimnosti poplatků uvedl také to, že nesmí být pro nikoho rdousící překážkou přístupu k péči. Od té doby lze na mnohých příkladech dokázat, že ani jedna z uvedených podmínek legitimnosti vybírání poplatků není splňována. U pacientů, kteří zdravotní péči doopravdy potřebují, jsou poplatky bezdůvodnou překážkou přístupu k této péči.
Nyní jsou tyto dříve samostatné návrhy sloučeny do jednoho zákona, který zahrnuje celkem 69 novel zákonů. Hlavním smyslem tohoto návrhu je především odstranění speciálních procesních ustanovení upravujících kontrolní postupy ve zvláštních zákonech. Návrh zákona byl projednán kontrolním výborem Poslanecké sněmovny, který k němu přijal usnesení obsahující pozměňovací návrhy legislativně technického charakteru, které byly s Ministerstvem vnitra konzultovány. S těmito pozměňovacími návrhy přijatými kontrolním výborem souhlasím.
Pardon, takže jednu přihlášku - pan poslanec Stanislav Huml. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já budu mít jeden krátký pozměňovací návrh. Dostal jsem vyrozumění od Drážní inspekce, že ze zákona o dráhách vypadl jeden důležitý moment, a sice možnost nařídit provozovateli dráhy, u kterého se zjistí závažné nedostatky, které mají vliv i na bezpečnost provozu, aby ten nedostatek byl odstraněn.
Děkuji panu poslanci. Hlásí se někdo další do obecné rozpravy? Zahajuji podrobnou rozpravu, do které opět nemám žádnou přihlášku, tedy teď už jednu.
Já to nemám elektronicky, takže to musím bohužel přečíst celé. Ten návrh tam je a já doplňuji druhý odstavec: Přijatá opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků sdělí provozovatel dráhy nebo dopravce příslušnému správnímu úřadu písemně."
Děkuji panu poslanci. Hlásí se někdo další do podrobné rozpravy?
Pro ty, kteří by chtěli využít velmi extrémně extenzivního výkladu zákona o střetu zájmů, dodávám, že jsem členem advokátní komory s pozastaveným členstvím. Argumenty, které pro to svědčí, samozřejmě mohou být zpochybňovány. Já se samozřejmě stanoviskům těchto ministerstev budu velmi pečlivě věnovat.
Děkuji panu poslanci a ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nemám takovou žádost a končím podrobnou rozpravu. Ptám se zástupce navrhovatele či pana zpravodaje, zdali žádají závěrečné slovo. Nežádají, děkuji. Nezaznamenal jsem žádný návrh na vrácení zákona či zkrácení lhůty pro třetí čtení, a proto končím druhé čtení tohoto návrhu. Dostáváme se k bodu číslo 4, to je
Děkuji. Dozorová kompetence Ministerstva vnitra vůči osobám pověřeným posuzováním elektronických systémů sběru prohlášení o podpoře evropské občanské iniciativy se tak terminologicky mění na kompetenci kontrolní.
Regulační poplatky snížily v roce 2008 počet návštěv u ambulantních specialistů, konkrétně nejvíce u gynekologů a stomatologů - je otázka, jestli to bylo dobře - a na pohotovostech. Ale zároveň současně s tím došlo k navýšení mnohem dražších výjezdů zdravotnické záchranné služby. Lze se tedy důvodně domnívat, že případný pokles frekvence návštěv u lékaře není důsledek zmenšeného nadužívání, ale toho, že sociálně nejslabší pacienti od návštěv kvůli výši poplatku upustili. I tvrzení, že každý, kdo není v nemocnici, si stejně musí platit hotelové služby, je poněkud nespravedlivé. Pacienti přece nemohou ovlivnit to, zda se budou léčit v nemocnici a jak dlouho. Od roku 2000 stouply výdaje občanů na zdravotnictví více než trojnásobně. Lidé dávají za zdraví více než 40 mld. korun kromě toho, co zaplatí na zdravotním pojištění. Neustále také stoupají doplatky pacientů za léky na recept. Spoluúčast pacientů se tak u mnohých skupin obyvatelstva, především u seniorů, zdravotně postižených a chronicky nemocných ocitla na hranici únosnosti. Teprve po snížení části pojištěnců ochránil tento roční strop více lidí. Znovu připomínám, že regulační funkce poplatků je zvlášť pochybná u chronicky nemocných, zdravotně postižených, u lidí s úrazy, u dobrovolných dárců krve a kostní dřeně a také u hospitalizovaných, kteří ve zdravotnickém zařízení zemřou, a celkově situaci, kdy o četnosti návštěv u lékaře a o předepsaných lécích nerozhoduje pacient, ale lékař sám. Pokud se ale chceme bavit o nutnosti dodat finanční prostředky do systému zdravotnictví, a o tom se mluví hodně v souvislosti s tím, že se nyní neplatí poplatky za hospitalizaci, jsou určitě jiné cesty, které nebudou představovat zásah do již tak hubených peněženek občanů. To je ekonomický zákon. Tato poptávka je tím silnější, čím více jsou ohroženy jiné zdroje příjmů, a to se právě za minulých pravicových vlád ve zdravotnictví stalo. Pro příklad pouze jeden. Významný vliv na zvýšení nákladů v celém sektoru zdravotnictví má zvyšování sazeb DPH, zejména razantní nárůst snížené sazby na 15 % v roce 2013 a přeřazení některých zdravotních prostředků ze snížené do základní sazby DPH. Tady jsou cesty, kudy je třeba hledat, kde jsou peníze, které potřebují do systému veřejného zdravotního pojištění, nikoliv v kapsách pacientů. Děkuji vám všem za pozornost a přeji hezký den.
To bylo podmiňující pro případ, že se mi nedostane odpovědi pana ministra a pana zpravodaje, což se mi nedostalo, takže jsme jednání na krátkou chvíli přerušili na přestávku a tam jsme se domluvili na přerušení do dnešního dne jako dalšího bodu po pevně zařazených bodech.
Kdo zvedl DPH i pro zdravotnictví - nejen na léky a zdravotnické prostředky, ale na všechny ostatní věci, které ve zdravotnictví jsou používány? Kdo zastropoval odvody pojistného na zdravotní pojištění? Takže buďme prosím objektivní!
Ale mám tady faktickou poznámku paní kolegyně Markové a připraví se pan kolega Mackovík, potom pan kolega Jakubčík.
Děkuji za slovo. A ještě jednu věc. Byly zrušeny stropy na pojistné současně s tímto zavedením poplatků. Byl to přílepek. Senát to vůbec neprojednal. Byly zastropovány také věci, které se týkaly plateb za státní pojištěnce.
Nyní s faktickou poznámkou kolega Mackovík. Nyní pan poslanec Stanislav Mackovík, připraví se pan kolega Jakubčík. Pana kolegu Adamce si dám do faktických poznámek.
Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, zdravotnické poplatky jsou opravdu problém a jediné, co regulují, tak regulují dostupnost zdravotní péče pro nízkopříjmové skupiny našich pacientů, pro důchodce. Vzpomeňme si, že byly zavedeny i pro děti, pak se zrušily. Ale pokud vím, tak nemocnice krachovaly především tím, jak byly zavedeny úhradové vyhlášky a jak bylo zavedeno DPH.
Dámy a pánové, mluvíme tady o zdravotnických poplatcích. Zazněly tady argumenty: zvýšení DPH a další záležitosti. Pokud bychom se nepouštěli do takhle naprosto nesmyslných projektů, tak ty peníze by tam byly, i bez ohledu na jakékoliv zdravotnické poplatky a na zrušení jakýchkoliv zdravotnických poplatků.
Děkuji. Nyní pan poslanec Jiří Koskuba, poté s faktickými poznámkami pan ministr Stropnický, poté pan poslanec Kasal a poté pan poslanec Adamec. Prosím.
Pane předsedající, toto není tématem tohoto bodu, omlouvám se. Zbytečně se zdržujeme, jistě se k tomu dostaneme, je to téma populární, ale pojďme se prosím věnovat tomu, co zde projednáváme, tedy podrobné rozpravě.
Děkuji panu poslanci Koskubovi. To už jsem jednou učinil. Nehodlám prodlužovat jednání a uděluji slovo panu ministru obrany Martinu Stropnickému - také k faktické poznámce, ke které se přihlásil v pořadí.
Michael Schumacher zápasí o život v Grenoblu v nemocnici, kde jsou docela jednoduché stěny, jednoduchá podlaha a doktoři tam berou 15 tisíc eur měsíčně. Je to samé sklo a hliník, možná i mramor a doktoři tam berou 2 tisíce eur měsíčně. To se mi zdá být daleko větší problém než zdravotnické poplatky.
Děkuji panu ministru Martinu Stropnickému.
Víceméně budu reagovat na pana poslance Koskubu jménem předsedajícího.
Prosím, pan poslanec Adamec.
Bylo několik akcí, aktivit, veřejné slyšení.
Z členů vlády se omlouvá paní ministryně Věra Jourová. Jako první se o slovo přihlásil předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Tímto mu předávám slovo.
Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Když zněly ty individuální omluvy, dovolte i mně, abych vám poděkoval za trpělivost. Byly to skutečně rodinné důvody. Děkuji vám a děkuji za pochopení.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dále se hlásí pan poslanec Václav Klučka.
Děkuji vám, pane předsedající. Pardon, já vycházím z jednacího řádu. Nevím, že jsou písemné interpelace zrušeny nebo odloženy. Proto jsem použil tento termín.
Prosím, pane poslanče.
Dobrý den.
Jako první body našeho odpoledního jednání v úterý. Hlásí se ještě někdo k programu dnešního jednání? Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Tento návrh byl přijat. Dále tu máme návrh pana předsedy poslaneckého klubu Úsvit. Začínali bychom těmito body. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Dále tu máme návrh pana vicepremiéra Pavla Bělobrádka, aby bod číslo 17, první čtení zákona o výkonu funkcí, byl zařazen dnes jako první bod. Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr vnitra Milan Chovanec.
Máte slovo, pane ministře.
Děkuji. Já bych také rád apeloval na vážené kolegyně a kolegy, abychom ten bod diskutovali pokud možno bez hněvu a zuřivosti a abychom byli schopni ho projednat způsobem takovým, kterým bychom se zbytečně nerozdírali, protože si myslím, že je to zbytečné. A vzpomněl bych jednoho britského londýnského profesora, bohemisty, který mi jednou v Londýně říkal, jak ho překvapuje, že v Česku a v Československu dřívějším jsme s oblibou mluvili o své zemi jako o malé. Protože jsou všechny přesvědčeny o tom, že malost není prostě dána tím jenom, kolik máte obyvatel a jak velké máte území, ale je dána prostě tím, jak jste schopni jednat, jak jste schopni spravovat svou zemi, jakou jste schopni mít kulturu a podobnými věcmi. Abychom nemluvili o nevýznamnosti české vlády, o nevýznamnosti českých ministrů, abychom nemluvili o nevýznamnosti České republiky. Protože tu můžeme způsobit pouze my sami, pokud nebudeme schopni zaujímat názory, které budou srozumitelné, které budeme schopni argumentovat a na kterých bude zřejmé, že jsme se na nich dokázali dohodnout. Proto na vás apeluji, podobně jako jsme apelovali na Ukrajině, odložme ty extrémy a zkusme se dobrat něčeho, na čem se můžeme shodnout. Protože kvůli společným usnesením také existuje tato Sněmovna. A kvůli společným pozicím, které jsme schopni zaujmout v Evropě, také existuje tato Sněmovna. Takže neříkejte, že tohle není téma, na kterém nezáleží. A dokonce celá desetiletí. Tak to možná stojí za to si všimnout, co se děje na Ukrajině, a kultivovaně se o tom bavit. Abychom věděli, kde v tom je zájem České republiky. Já jsem stále přesvědčen, že toho jsme schopni. Já vás mohu ujistit, že jsem to byl jednak já sám, který jsem se obracel na představitele Ukrajiny při každé příležitosti, že to jsou věci, které musí být vyšetřeny. Dokonce není pravda, že jednám jenom s někým. To prosím pravda není. Prostě není pravda, že komunikuji jenom s jednou stranou. A jsem rád, že vám to tady mohu nyní říci, abychom si to vyjasnili. A pak co se týče té ústavnosti. To je debata dlouhá, já to zkrátím, ale řeknu vám něco, co mi připadá podstatné. To setkání, které se konalo mezi panem Mustafou Džemilevem - což je, jak už jsem ho jednou tady jmenoval, velmi vážená postava. Je to postava tak vážená, že se s ním baví i pan Putin jako s představitelem krymských Tatarů. To znamená, on mu řekl, že v tom roce 1991, když bylo referendum na Ukrajině, tak to bylo také porušení platných zákonů. Nakonec ani ruský prezident to nepopřel. Tohle je přece docela základní věc. A vy jste neměli právo hlasovat v tom referendu o tom, že chcete být samostatní! Co s tím tedy budeme dělat? Chápete, já jsem byl poslancem Federálního shromáždění, který byl kooptován, který nebyl nikým zvolen. Nahradil jsem nějakého poslance, který musel odejít. Stát se poslancem federálu tím, že vás tam někdo pošle, vy si tam sednete... A tam se odhlasuje, že jste členem... To je hodně svérázné. Takže já jsem zažil ve svém životě omezené množství převratů a sametových revolucí. Ale tu jednu jsem zažil. Mám proto tvrdit, že to bylo všechno neplatné? Byla neplatná ta rozhodnutí, která jsme tam činili? Chápete, všechno je na vodě, jakmile to takhle vezmeme. Na vodě je samostatná Ukrajina, na vodě je česká sametová revoluce, na vodě je Krym. A dá se použít úplně libovolně a můžeme se tím tlouct po hlavách tak, jak se nám hodí.
Dříve než přistoupím k podrobné rozpravě, chci vás informovat o tom, že předsedové klubů se dohodli na ukončení dnešního jednání ve 13 hodin.
Dámy a pánové, já jsem avizovala svůj návrh usnesení, takže dovolte jenom, abych vám jej přečetla. Má tři body, čtvrtý bod potom navrhoval pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Takže já přečtu i ten jeho bod, ale je to jeho návrh. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí informaci ministra zahraničních věcí o aktuální situaci na Ukrajině. Tento postup je porušením mezinárodního práva.